Nejsme po ukončení rozpravy. My opravdu nemůžeme za ty tragikomické průběhy schůzí. Nedomluvili? Domluvili jsme se. Co se stalo? Chtěli jste týden. Vyhověli jsme. Proč to nebyl první bod? A pak si stěžujete. Klidně si o tom zahlasujte. Nemůžeme se nijak bránit, protože tu většinu prostě máte. Můžete si hlasovat, že dneska není 31. prosince, ale že se vracíme do 24. a všechno jde podle plánů. I to si můžete odhlasovat. Ale zkuste sami zpytovat svědomí a podívejte se každý z vás, co se každé ráno děje. Jak to, že to není pravda? Je to pravda. Nic víc, nic míň. Kdybychom náhodou nedebatovali a měli jsme hlasovat 13.50, tak vy vystupujete a čekáte, až premiér přijede, ať máte 101. hlas. Tomu všemu rozumím. Já jsem jasně avizoval z našeho vystoupení. No dobře, nepotřebujete, to se může stát.
Prosím, pane předsedo.
Děkuji za slovo. Paní a pánové, aby to bylo úplně na čistém, jak se říká, úplně objektivní, mám pocit takového déjà vu. V minulých volebních obdobích to bylo také, akorát s obráceným znaménkem. Dělali jste to také, to samé, co se děje teď.
Děkuji.
Samozřejmě tento materiál má standardy při svém převozu, které určují normy, ale my teď můžeme uvolnit odvoz pouze z některých objektů, které jsou vzdáleny od toho výbuchu co nejdál. Myslím, dámy a pánové, že teď je čas na to přijímat řešení. Čas k nalezení viníka bude následně. Z mého prvního pohledu si myslím, že ho bude primárně potřeba hledat u správce toho areálu, který má nájemní smlouvy. Je potřeba se podívat, jakou kontrolu prováděl. Je potřeba se podívat, kdo těmto firmám dal licence, jestli to byl báňský úřad nebo Ministerstvo průmyslu a obchodu. To je všechno předmětem vyšetřování, které sám zadal premiér České republiky. Vedle toho kontinuálně pracují pyrotechnici, pracuje policie, pracují hasiči.
Ještě možná požádám pana poslance Fiedlera, který byl tím prvním navrhovatelem, aby zopakoval přesně, jak se ten bod má jmenovat.
A navrhuji zařadit na dnešek jako první bod.
Ano. Mně šlo pouze o to, jak se ten bod má jmenovat. Takže v prvním hlasování budeme hlasovat o zařazení nového bodu s názvem, který zde přednesl pan poslanec Fiedler, a bylo by to jako první bod dnešního jednání. Není tomu tak. A nyní bychom hlasovali... Já dokončím hlasování a pak vám samozřejmě dám slovo. Poprosím pana poslance a předsedu klubu Fialu o spolupráci... Dobrá. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh nebyl přijat. Registroval jsem ještě přihlášku pana předsedy Okamury, takže mu samozřejmě s přednostním právem slovo udělím. Ještě pardon, omlouvám se. Já jsem avizoval omluvu pana poslance Novotného, nicméně jsem si neuvědomil, že máme Novotné dva. Pan poslanec Josef Novotný je přítomen.
Jsem skutečně v šoku! Neprošlo to těsně o jeden hlas, aby se občané dozvěděli informaci. Neprošlo to o jeden hlas. Je to absolutní megaprůšvih, co se tady stalo v tom skladu, že Česká republika nemá přehled o munici, která se pohybuje na území České republiky, a občané ani republika jako taková nevědí, co se může stát a co nás může čekat. Je to skutečně megaprůšvih, absolutní průšvih. A znovu říkám, že jsem v šoku, že jsme odmítli o tomto diskutovat.
Pan ministr vnitra má slovo.
A znovu říkám - teď je čas přijímat řešení, odstranit rizika. My je musíme najít, pojmenovat a změnit legislativu. To znamená, my se pořád točíme v kruhu. Prosím pěkně, nevyvolávejte paniku, že stejná situace se může stát i v jiných místech České republiky. To není pravda. Do tohoto skladu vstoupili dva zaměstnanci této firmy a následně po jejich vstupu došlo k výbuchu. Je důvodné podezření, že to má souvislost s činností těchto dvou lidí v tomto skladu, a policie tu věc vyšetří. V současné době na to místo prostě nelze dojít, nelze vyšetřovat. Ale k vyšetření dojde a veřejnost se dozví veškeré odpovědi na otázky, o kterých hovoříte. Až budu vědět, velice rád odpovím. Byli jsme první, kdo zveřejnil, že v tomto skladu je ještě tisíc tun munice. Ale víc prostě neznáme a nebudu lhát veřejnosti za každou cenu.
Má prostor. Potom registruji dvě další přednostní práva.
Vážené kolegyně, kolegové, nechci zpochybnit hlasování. Na sjetině mám ano, hlasoval jsem ne.
Pak se ale nemůžete divit, že veřejnost naši práci nemůže chápat jako prestižní.
Prosím pana kolegu Plzáka o jeho faktickou poznámku.
Takže mě pochopíte.
Slovo má pan poslanec Marek Černoch, připraví se paní poslankyně Radka Maxová. Pane poslanče, máte slovo.
Proč se tohle vlastně všechno řeší? Co znamená, že se budou přivírat oči? Za další - je tam pak i nějaká forma možné korupce?
Děkuji panu poslanci Černochovi.
Děkuji za slovo. Ten ústavní slib zní, že budete hlasovat vždy podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
Nyní paní poslankyně Radka Maxová, poslední přihlášená v rozpravě. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Vidím, že toto téma tady v uvozovkách bouří poměrně dost dlouho, půl roku. Zákon tedy klade velký důraz na kvalitativní standardy, o kterých jsem se zmínila již předtím. Je zřejmé, že toto téma nicméně zůstává stále vyhrocené. Nastalá silná a radikální kritika zákona neziskovými organizacemi vyvolává otázku, v jakých podmínkách a za jakých podmínek je vlastně nyní každodenní péče o nejmenší děti v České republice poskytována, tím spíš, že podoba zákona byla dlouhou dobu představitelům neziskových organizací známa. Považuji za nutné připomenout, že nejprve v České republice bylo diskutováno, zda může být o děti vůbec mimo rodinu pečováno někým jiným než matkou, tak aby to nepoškodilo mentální a fyzické zdraví dítěte. Následně bylo obtížné nalézt shodu na tom, jak mají být vůbec nastaveny podmínky péče o dítě, podle počtu dětí, kvalifikace atd. V Poslanecké sněmovně bylo původně zcela vážně argumentováno, že příliš nízké standardy pro dětské skupiny zlikvidují mateřské školy a ohrožují úroveň vzdělání předškolních dětí v České republice.
Nemám žádnou další přihlášku do rozpravy. Ještě paní poslankyně Langšádlová.
Děkuji za slovo. Já teď budu citovat větu pana ministra Chovance, abych si s ní dovolil polemizovat. On řekl: "Nešiřte paniku, že se to může stát kdekoliv na jiném místě v České republice. To není pravda. Do toho skladu vstoupili dva zaměstnanci a následně došlo k výbuchu." Pane ministře, jste si opravdu jist, že v žádném jiném muničním skladu na území České republiky nejsou alespoň dva zaměstnanci, kteří by tam mohli vejít? A proč se máme domnívat, že v jiných muničních skladech na území České republiky je větší pořádek, než byl tady? Já jsem se snažil být velmi zdrženlivý, ale po této vaší větě jsem mimořádně znepokojen!
Pardon, omlouvá se pan poslanec Holík do 11 hodin z pracovních důvodů. Prosím, pane předsedo.
Ministři samozřejmě využili, a na to mají plné právo, svého přednostního práva.
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se vaším prostřednictvím chtěl omluvit panu kolegovi Kalouskovi za to, že jsem ho znepokojil. To určitě mohou. Takže za to se panu kolegovi Kalouskovi omlouvám. Vy jste dopustili, aby se privatizovaly bezpečnostní limity v České republice.
Toto evidentně nezůstane bez odezvy.
Tak za prvé. Po roce vládnutí něco takového říct to už je docela chucpe. Ale přesto prosím pana ministra Chovance, ať se obrátí v té diskusi na pana ministra obrany, aby ho informoval o tom, kdo dal skladovací prostory české armády do nájmu. Kdo to udělal? Která vláda to byla? A z jaké strany byl ten ministr obrany?
Když si ministr neví rady, tak řekne: za to mohou minulé vlády. Ale on už dovyšetřoval. On už ví, kdo to zavinil. Minulé vlády! Tak jsme to mohli dneska projednat, mohl jste oznámit výsledek, že za to mohou minulé vlády, a hotovo.
Já říkám, že bezpečnostní situaci v České republice musí řešit stát. Vy jste měl liberální přístup k tomu, že ty věci vyřeší privátní firmy. A kdo pronajal ty objekty nebo nepronajal, bude součástí šetření. My se tomu vůbec nebráníme. V každém případě si nemyslím, že by se měl posilovat vliv soukromých bezpečnostních služeb, že by nám privátní firmy měly řešit likvidaci munice. Z toho jsou tyto problémy! A to určitě nezavinily vlády levicové, to zavinily vaše, ať se vám to líbí nebo nelíbí.
Prosím levou část sálu, aby přestala diskutovat. Děkuji.
I další vaše vystoupení, pane ministře. Buď se snažíte mlžit, anebo to nevíte. Firmy, které tuto licenci měly, ji dostaly tehdy a tehdy za toho a toho ministra vnitra.
To určitě nebylo za Jaroslava Tvrdíka a bylo to dva a půl roku zpátky, kdy tento subjekt de facto vznikl, a to je ten, který je podepsán na nájemní smlouvě na straně pronajímatele. Takže dva a půl roku zpátky cca.
Pane ministře, prosím, máte slovo. Dámy a pánové, já vás prosím, abyste mi věnovali pozornost, protože skončila porada vedení Sněmovny a vedení jednotlivých poslaneckých klubů.
Dobré ráno. Klub hnutí Úsvit navrhuje zařadit tento bod jako první bod na dnešní projednávání.
Ale jinak jsem, přátelé, hluboce zděšen. Je to schválně? Nebo je to jenom nějaké pochybení? A my se tady dozvídáme, že zacházení s tímto materiálem je svěřeno soukromé firmě. Já bych chtěl v této souvislosti požádat, abychom ten bod zařadili. My, klub KSČM, určitě podpoříme zařazení tohoto bodu. Ale prosím pěkně, učiňme tak rychle. A první musí být ne možná svolání nějakého jednání zde, ale první musí být okamžitý zásah, a to třeba i bez příslušné legislativy, jenom se zdravým rozumem. A to není ani pravicové ani levicové ani vládní ani opoziční.
Objevuje se tam nějaká dělostřelecká munice, což je velká ráže, nějaké protiraketové střely a podobně. Znova říkám a potvrdil to tady i pan předseda Kováčik, co už jsem říkal v úvodu, že ty sklady jsou i jinde po celé České republice. Já už nebudu opakovat ani otázky. Znova žádáme, aby už v této fázi byl tento bod zařazen jako první bod na dnešní jednání. Ale nás zajímá doteď. Kde jsou ta systémová pochybení, kde jsou ty příčiny, aby se to zítra nestalo v jiném muničním skladu v České republice, kde bydlí lidé. Připadá mi, že chodíme trošku kolem horké kaše. Ano, to udělejme jako krok dvě.
Vážený pane předsedo, kolegové, kolegyně, prostřednictvím pana předsedajícího k panu předsedovi Okamurovi: Na včerejším nočním jednání s Policií České republiky, když jsme se vrátili z předmětné diskuse s občany a se starosty dotčených obcí, jsem požádal policejního prezidenta, aby policie vyhodnotila veškeré objekty, které jsou užívány ke skladování podobného materiálu. A myslím si, že podobných objektů může být několik desítek, tipl bych si do třiceti. Druhé riziko, které tam existuje, je riziko, že je rozmetán materiál po okolí a lesní zvěř pravděpodobně iniciuje výbuchy, které opět mohou spustit výbuch některého z dalších objektů. To riziko je velmi malé, pyrotechnici jsou na místě, pohybují se tam ve speciálním tanku a speciálních oblecích. Mohou to zhoršit klimatické podmínky, jako je napadnutí sněhu a další věci, které by odsunuly vyčišťování tohoto prostředí. V současné době na směnu se pohybuje v této oblasti 40 policistů plus pyrotechnici. Celkové nasazení ze zlínského policejního ředitelství je zhruba sto mužů, co se policistů týče, plus pyrotechnická služba. Bereme tu věc velmi vážně. Zadali jsme právní posouzení a pravděpodobně dnes budeme vyzývat některé firmy, které mají v tomto státním majetku uskladněné své zásoby, aby je začaly odvážet. Začne se s budovami, které jsou dál od místa výbuchu, a bude se postupovat tak, aby došlo do budoucna k vyklizení celého areálu. Pokud by tyto firmy nejevily součinnost se státem, pokud by neměly dobrou vůli v řádu dní začít své zásoby odvážet, musí se o to postarat stát. Rozsah se bude specifikovat v pondělí na jednání vlády. Okamžitě po jednání vlády předpokládám, že bude veřejnost informována. My jsme včera slíbili, pane kolego Okamuro... Byl tam za vás i pan předseda Kádner, pokud se nemýlím, byl tam i pan kolega Váňa, aby tam bylo zastoupení Poslanecké sněmovny na tomto našem výjezdu, a jsme připraveni toto vážné téma nepodcenit.
Děkuji za to, že to bylo věcné, dobře. Čekáme tedy po zasedání vlády v pondělí, že občané dostanou informace, co tedy odteď s tím stavem. Nicméně nebyla zodpovězena stejně důležitá druhá část naší skupiny otázek. Jaké jsou příčiny toho stavu. My jsme se tady dozvěděli, co tedy, jaký je stav teď a co odteď. Ale stejně tak je velice důležité, jaké jsou příčiny. Jak je možné, že státní instituce vůbec nevěděly, jaké množství munice je na místě skladováno, a tyto údaje si od soukromých firem teprve poptávaly? Přičemž jsou tam dokonce i rakety středního doletu. Což v nás vzbuzuje dojem, že stát nemá vůbec žádné povědomí a kontrolu nad tím, kolik a kde je vlastně skladováno a přechováváno. Skutečně v bezprostřední blízkosti obydlí občanů České republiky.
Poprosím všechny, kteří diskutují, včetně pana předsedy výboru pro bezpečnost, aby diskutovat přestali.
Měly všechny firmy vůbec oprávnění, které tam jsou, oprávnění manipulovat s vojenským materiálem? Znovu jenom zopakuji, to jsou ty otázky. A bylo povinností při provozování takového skladu mít vůbec hasičskou jednotku? Dále, kdy se občané Vlachovic a Vrbětic a okolí reálně dozvědí, jaké nebezpečí jim hrozilo a jaké jim vlastně ještě hrozí? To už jste zodpověděl. Ale oni by rádi věděli, jaké jim hrozilo. Anebo se to dozvíme skutečně až v okamžiku, že tam něco bouchne a že nejsou pravidla? Znovu bych zopakoval, že podle informací byla současně skladována munice pěchotní, dělostřelecká i letecká.
Omlouvá se pan poslanec Kostřica z dnešního jednání z osobních důvodů a omlouvá se pan poslanec Novotný z dnešního jednání z pracovních důvodů. Zahajuji dnešní den 19. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Zatím žádnou takovou informaci nemám. Na dnešní jednání máme pevně zařazené body v tomto pořadí. Vidím pana poslance Sklenáka, předsedu klubu sociální demokracie.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dobré ráno, kolegyně a kolegové.